A já se domnívám, že i Praha by si zasloužila to, aby se schvalovaly zákony, které se dají uvádět do praxe. Protože tam chybí nějaké věci. Nicméně hospodářský výbor uznal, že je to problematika, kterou se musíme zabývat. Již zítra je podvýbor pro dopravu, který je cíleně zaměřen pouze na tuto část legislativy. Ministerstvo dopravy už se tím zabývá, samozřejmě neobejde pana Čižinského. To znamená, problém se řeší. Ale bylo by dobré, aby byl vyřešen tak, aby potom ty úřady a všichni mohli řádně konat. Protože vy chcete, aby dopravní úřady něco schvalovaly, ale jaká jsou kritéria? Prosím vás, zkuste být konstruktivní a nechat to na to... Zítra už se tím speciálně zabývá podvýbor pro dopravu. To jste, pane Čižinský, zapomněl říct.
Faktická poznámka pan poslanec Nacher, připraví se pan poslanec Válek.
Nicméně to tak je v momentě, kdy to nemůžete řešit jiným způsobem než zákonem. Připomenu Airbnb, to neprošlo. Ono se to furt posouvá. A přiznám, že se to týká jen Prahy, je to tak. Protože ta zplnomocnění obce, ať si to na svém území rozhoduje. Ano, využije toho Praha, všechny ostatní obce nikoliv. Tak to bude a je to v pořádku.
Pan poslanec Válek faktická poznámka, připraví se pan poslanec Birke.
Je to reflex, těžko se ho zbavovat. Před vchodem na ubytovnu na Nerudovce pravidelně leží několik koloběžek. A teď já nevím. Já jsem se zaradoval, trošku jsem se styděl, že mě to nenapadlo udělat, a teď z těch vystoupení tady nevím, když to někdo udělá, jestli smí, nebo nesmí. Nechci, aby moje kolo, když si ho opřu před obchodem, nebo koloběžku - taky mám koloběžku - někdo hodil do popelnice. Kdo jiný než zákonodárci?
Děkuji moc. Samozřejmě to patří na jednání Poslanecké sněmovny jako obecně. To znamená jinými slovy, podpořím ten pozměňovací návrh, nebo tak jak říkal pan kolega Nacher. Děkuji moc.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Beitl, připraví se pan poslanec Adamec.
Vážené dámy, vážení pánové, dobré ráno. Já bych chtěl v dobrém prostřednictvím pana předsedajícího oslovit paní zpravodajku, aby v případě samostatného rozhodování obcí nepoužívala slovo svévolně, ale spíše samosprávně.
Pan poslanec Adamec, připraví se paní poslankyně Černochová.
Děkuji, vážený pane předsedající. Mě to zase baví, protože to je ukázka toho, jak tady nefunguje komunikace.
Děkuji.
A pokud se někdo chce distancovat od mých slov, je to jeho svaté právo, já mu ho neberu. Myslím si, že je to velmi důležitá věc. A jestli chce někdo říct, že jsem tak učinil, tak ať mi řekne konkrétní příklad, protože to jsem opravdu nikdy neudělal a vždycky jsem stál o to, aby konkrétní výbor měl při tvorbě těch delegací dost sil na to, aby co nejširší politické spektrum toho výboru vycestovalo, abychom mohli říct, že to není názor vládní koalice, že to není názor opozice, ale že to je názor Poslanecké sněmovny. A takhle jsem vždycky postupoval. Neznám příklad. Ale pokud vím, tak jsem nikdy nic takového neučinil a ani neučiním, protože si vážím toho, že v zahraničí jsme schopni prosazovat národní zájem České republiky. To jsem tak dělal vždycky a dělat to budu nadále. Jediné, co neučiním, je, že bych si nechal zavřít ústa a začal se bát říkat, co si myslím.
Československé legie nejenom v Rusku, ale i na dalších bojištích první světové války sehrály zásadní roli při zrodu moderní československé státnosti. Legionářská tradice, boj za národní samostatnost a demokratickou podstatu československého státu, byla jednou z nejdůležitějších idejí první republiky. V mnohých rodinách dodnes vzpomínají na dědy a pradědy, kteří bojovali na Piavě nebo si prošli sibiřskou anabází. Legionář pro nás byl a zůstává vzorem aktivního a angažovaného vlastence. Asi nepřekvapí, že hodnocení legií se liší podle politického názoru toho, kdo hodnotí. Myslím, že bychom měli prezentovat ideu legií tak, jak ji vnímáme my. Nehledě na postoj k minulosti si každá oběť války zaslouží důstojný odpočinek a projev lidské úcty. Krátce na závěr. Dnes, kdy čelíme snahám o monopolizaci výkladu historie, je určitě třeba, abychom připomínali roli a odkaz legií, které oslovují a inspirují i současnost.
Děkuji. Prosím.
Přečtu omluvy. Paní poslankyně Jana Levová se omlouvá dnes od 18.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Vít Kaňkovský se omlouvá od 18.30 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Poprosím pana poslance Válka, aby se ujal slova.
Jeden se týká přímo zákona, jeden se týká pozměňovacího návrhu, který tam zazněl. Je to dáno tím, že se granty a různými závěrečnými zprávami zabývám celý život a principiálně mám k nějakým číslům trochu nedůvěru a vždycky mě zajímají zdrojová data. Ta tady nebyla, ale já bych to nijak nehrotil. Ti lidé tím, že přestali chovat, ti chovatelé kožešinových zvířat, jaksi nezahynuli, dál se věnují podnikání a samozřejmě do těch chovů a do změn, které ty chovy provázely, vložili určité finanční prostředky. Je potřeba si říct, že majitel největší kožešinové farmy v České republice opakovaně uváděl, že do farmy investoval 30 milionů korun. Ale musíme si říct, co na té farmě chtěl dělat. Chtěl tam chovat 15 tisíc norků a podle návrhu zemědělského výboru by tedy měl dostat někde mezi 70 až 100 miliony korun, což je zhruba třikrát tolik, než je těch 30 milionů, které investoval. Ta investice má nějaké odpisy tak jako v jakémkoliv jiném podnikání, má nějakou životnost. Podle této logiky jsem se snažil zpracovat ty své pozměňovací návrhy. Mě zajímalo, kolik vlastně taková kožka z norka stojí, a zjistil jsem, že ta cena na veřejném trhu se pohybuje někde mezi 540 až 590 korunami. Zase, když to znásobíte 15 tisíci norky za rok, dostanete se k nějakému číslu. Proto dávám pro jistotu tři variantní pozměňovací návrhy. Ta částka u norka podle mého názoru byla výrazně víc nadhodnocena než u chovné lišky. Jinými slovy, já jsem dospěl výpočtem k dvěma částkám. Pokud bychom přijali ten pozměňovací návrh jenom v tomto znění, tak prostě snižujeme tu částku a hotovo. Pak je druhá varianta, která ještě upravuje jeden paragraf, který dává variantní možnost buď jenom tuto částku, anebo nějaké zisky, které byly průměrné v posledních pěti letech, a vypočítá se to obojím. Ona mě k tomu vedla i tady ta debata ohledně covidu.
Dnes to odhlasujeme tak či onak a zítra se o tom poradíme. Pak ta debata zítřejší má smysl a všichni, kteří mají zájem se zúčastnit, budou mít prostor. A hlavně to bude mít smysl. Ale současně platí, když ten zákon je otevřen, nemůže platit pravidlo, že se diskutuje jenom o těch paragrafech, na které ukáže vláda. To nejsou žádné přílepky, jak se to často řekne, protože vláda chce řešit část jedna zákona, a někdo navrhne část dva a už se říká - takový přílepek prošel.
To je procedurální návrh, který je samozřejmě hlasovatelný. Zopakuji, hlasujeme o přerušení tohoto bodu do projednání podvýborem pro dopravu. V tuto chvíli tady mám čtyři faktické poznámky a ještě poctivě čeká do rozpravy pan poslanec Munzar.
Děkuji, pane předsedo. To je ten důvod, proč já se k tomu tak stavím. A přiznejme si bezradnost tady, jak říkal kolega Adamec. Prosím vás, je to velký problém, tak jak je to napsáno, žádná kritéria. Vy chcete, aby státní správa rozhodovala bez kritérií? Jak bude rozhodovat bez kritérií? Závazné stanovisko obce o čem bude? To v tom návrhu zákona taky není! Domnívám se, že prostě byť zítra bude na podvýboru pro dopravu tato věc projednávaná, tak těžko bude upravovat již tento pozměňovací návrh, který je. Bude se to muset řešit komplexně. A bohužel trochu jinak. Promiňte, domnívám se, že je dobré, abychom pokračovali a schválili tento zákon tak, jak je, vyjádřili se svým hlasováním, zda s tím souhlasíme, či nikoliv.
Ten čas, který ušetříme, je podle mě zásadní, protože nebude-li to fungovat, pak je úplně jedno, jestli to tady dneska projde, anebo neprojde. Jít do toho novou novelou znamená minimálně za rok, to znamená podle mě vlastně neřešení té situace.
Hlasujeme o přerušení tohoto bodu do středy variabilního týdne. Kdo je proti?
Tyto otázky jsme opravdu projednávali a jasně zazněly argumenty jak ministerstva, tak zpravodaje, tak i ostatních členů hospodářského výboru, proč ano, proč ne, a vyjádřili jsme se zcela jednoznačně hlasováním. To by potom bylo relevantní. Na hospodářském výboru třeba vůbec nezazněl argument, že základní problém je definice dopravního prostředku, že koloběžka je definovaná jako dopravní prostředek a že to je problém Prahy, se kterým si neumí poradit. Tady to zaznělo u tohoto mikrofonu z úst kolegy Čižinského. Je tady definiční problém, já tomu rozumím, ale to není tady na tento mikrofon!
Co se tedy odehrávalo ještě v té době Sobotkovy vlády. Měli jsme reálnou šanci ten celý problém zvrátit. Bohužel tedy se to nestalo a neměli jsme ani možnost vyjednávat s ostatními členskými zeměmi to, aby nás bylo víc zemí, které se proti tomu postaví. A my když budeme řešeni na úseku přestupků, tak skutečně nám hrozí odebrání zbrojního průkazu, což si nikdo z nás nechce dovolit. Na druhou stranu chápeme to, co tady říkal i pan ministr a co jsem jako zpravodajka já tady říkala v těch cifrách, které jsou hrůzostrašné, takže pravděpodobně se tady najde bez Občanské demokratické strany dostatek poslanců, kteří tu směrnici v té mininovele přijmou. Takže pan kolega Okamura, který to tady zmiňoval, může podpořit můj pozměňovací návrh a nemusí se obávat toho, že by se tato lhůta zkracovala. My logicky podpoříme zamítnutí, tak jak to navrhne tady kolega Koten. Je to náš postoj, který je dlouhodobý. Bylo x možností, kde se to mohlo řešit jinak. Nevyslyšeli jste mě se žlutou kartou, s červenou kartou. Náš postoj je tedy konzistentní. Co se ale týče toho druhého sněmovního tisku, sněmovní tisk 669, kde je řada mých kolegů z Občanské demokratické strany pod tímto návrhem podepsána, tak ten velmi rádi podpoříme, i jsme na něm spolupracovali, protože máme za to, že ta norma je skutečně potřebná. Obrana a bezpečnost není zadarmo, víme to všichni. Stojí to úsilí mnoha jednotlivců, kteří svou prací, chováním každý den přispívají k bezpečnosti obyvatel a obraně naší země. Věřte mi, že řada lidí, kterým není bezpečnost a obrana lhostejná, si to uvědomuje, chovají se podle toho. A my jim tuto možnost tímto návrhem zákona dáváme. Ale ani to nestačí. Nestačí policisté, nestačí vojáci, nestačí obecně příslušníci bezpečnostních sborů a bylo by chybou opírat se pouze o lidi, kteří mají blízko k armádě. Víte, naše společnost ztratila základní instinkty pro zvládání potenciálních hrozeb.
Tak ano, paní poslankyně má pravdu, protože už je tady hluk příliš velký. Prosím o klid ještě jednou!
Proto v ODS dlouhodobě chceme, aby příprava obyvatel pro krizové stavy začínala už na školách. Řečí kolem tohoto tématu bylo dost. Určitě kdyby tady seděl pan ministr obrany, tak vzpomene, že i jeho resort v této věci teď chystá jednu normu, kterou tady budeme mít, což také je v pořádku. Proto bychom jim to měli umožnit a vytvořit jim k tomu adekvátní podmínky. Dámy a pánové, děkuji za pozornost.
S přednostním právem nyní pan poslanec Jurečka a poté pan ministr zemědělství Miroslav Toman. Musím, pane ministře, respektovat pořadí přihlášených s přednostním právem.
Ten říkal, stojíme ve skladu a díváme se: Tady mám poslední dva kamiony cibule. Já ho tady jmenovat nebudu. Tady se to přebalí, zabalí se to do toho balení. Kdyby u nás český zemědělec za posledních 25 let nebyl donucen od té produkce odejít z různých důvodů, a květák jsme tady uměli dělat, tak by tady ta nabídka byla daleko silnější a ta cena by byla nižší. Ale i v této věci je potřeba si najít nějakou ještě řekněme lepší cestu, jak hledat ten cíl. Ale ten návrh se nebavil nikdy o pomerančích, kivi, exotickém ovoci, o tom, co tady neumíme vyrábět. To tady padalo v mnoha diskusích a na tom byla shoda. Já jsem si vědom toho, že bychom se nad tím měli zamyslet. To si myslím, že je jedna z cest, jak k tomu dospět. Myslím si, že třeba i otázka lepšího značení potravin, protože informace o původu hlavní složky potraviny dneska zákazník má jenom u hlavních druhů masa. Které se živí tím, že prostě dovezou jinou komoditu ze zahraničí a pak ji vydávají za českou. A velmi těžko se v dnešní legislativě vůči tomu hledá nějaký nástroj. A jestliže my tady debatujeme v jiných souvislostech o klimatických změnách, o dopadech sucha na naši krajinu, tak jestli prostě nebudeme vytvářet prostor, protože i v oblasti zemědělství a potravinářství jim dáme větší šanci mít nějakou předvídatelnou jistotu poptávky, odbytu, tak tu pestřejší krajinu budeme mít velmi těžko. Já jsem zemědělec, který je malý zemědělec, a mě to uráží. A když se bavím s ostatními, tak je to uráží taky.
Já určitě podporuji, stejně jako zbytek pirátského klubu, vrácení do druhého čtení. My se tam budeme chtít bavit i o dalších věcech, jako je třeba česká potravina, protože teď je to tedy téma. Teď když se podíváte na to, co je česká potravina, tak je to potravina, která buď splňuje nějaká kritéria, nebo splňuje nějaká jiná kritéria, anebo nově je na nějakém seznamu. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Holomčíkovi. Nyní paní poslankyně Krutáková.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane ministře, dovolte mi seznámit vás se stanoviskem klubu Starostové a nezávislí. Chceme tedy, aby byla znovu otevřena diskuse, a budeme hlasovat pro vrácení tohoto návrhu do druhého čtení.
Máte slovo, pane poslanče.
Máte pravdu, že kontroly a evidence jsou pro nás zemědělce většinou problematické a někdy duplicitní. Některé věci se podařilo změnit.
Připraví se pan kolega Skopeček.
Tolik na úvod. A teď bych se vrátil k tomu, co tady bylo v předchozích vystoupeních a co bych chtěl říct já. A to je asi to, co jsme se tady teď doufám dohodli. Ten zákon a ta legislativa má tři věci, které spolu souvisejí jenom částečně. První věc je dvojí kvalita potravin. Druhá věc je obecně podpora českých potravin, ať už si pod tím představíte, kdo chcete, co chcete. Taky to byl podvod na zákazníkovi. Na druhé straně ale dvojí kvalita má svoji logiku. A to, co nechceme, aby čokoláda Milka byla jinou Milkou v Rakousku, v České republice a ve Spojených státech. Tomu rozumím. A tady jsem měl, a opakovaně jsem to připomínkoval, k tomu zákonu určité výhrady. Já jsem se nechal přesvědčit. Vzpomeňme si, co jsme říkali ministru zdravotnictví minulý týden, kdy jsme měli projednávat ve zrychleném řízení kompenzační zákon. Řekli jsme mu, že k tomu chceme vyhlášku. Pana ministra jsme tady školili o tom, že je to dokonce nařízení vlády, že když jde zákon, že s tím má být vyhláška.
Děkuji. Nikdy bych si ale nedovolil nařizovat obchodníkům, jaké potraviny mají nabízet. Podnikají na své vlastní riziko, měli by tedy mít šanci a svobodu volby rozhodnout, co budou ve svých obchodech nabízet, stejně tak jako nechci nařizovat našim zákazníkům a spotřebitelům, co si mají kupovat, byť vlastním příkladem a doporučením jim budu říkat, že udělají lépe, když koupí českou potravinu, protože je kvalitní, podpoří české zemědělce a zaměstnanost v České republice. Je to evropská společná socialistická zemědělská politika. Nikdo z vás, kdo ten návrh tady podává, za toto nebojuje, protože dotace a socialismus nejenom v zemědělství máte rádi, tak ještě toho socialismu do toho zemědělství chcete tímto návrhem přidat. Jestliže budou mít obchodníci menší volbu v tom, co budou nabízet, tak to povede k jedinému - k menšímu výběru pro zákazníka a k větším cenám. Jestli chcete těmito krůčky návrat k socialismu, tak tento návrh podporujte!
Ještě vystoupení pana poslance Radima Fialy.
Ale proč tady ta společná zemědělská politika je? Ale ten svobodný trh se tomu samotný neubrání. Proto ta regulace ze strany České republiky, proto snaha o tento zákon.
Kolega Skopeček vyvolat šest faktických poznámek a reakci pana ministra, který se hlásí s přednostním právem, takže až po těch faktických poznámkách. První je kolega Feranec, a než mu udělím slovo, znovu požádám sněmovnu o klid.
Děkuji, pane předsedající. Dneska ty řetězce jsou tvůrcem trhu. Takhle bohužel my ten trh máme zdeformovaný. Já se nechci vracet, proč to tak je, ale to je realita. A přesně řeknou, bude to taková cena, takové složení! Takhle to přece reálně funguje!
To je pořadí faktických poznámek. Pan ministr s přednostním právem ještě posečká.
On to tady v podstatě všechno řekl už kolega Feranec.
Ale kolik z těch předkladatelů proti ní bojovalo?